Alternativně pan poslanec navrhuje zařadit tento bod 193 jako první zítra, ve středu. Kdo je proti? Třetí alternativa: zařadit tento bod 193 v pátek jako první bod. Návrh byl zamítnut. Poslední, co pan poslanec Bojko říkal, že tedy zařadit po pevně zařazených bodech. I tento návrh byl zamítnut. Pan poslanec Luzar navrhl zařadit nový bod Privatizace České pošty. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Kovářová navrhuje třetí čtení tisku 956, bod 37, o střetu zájmů zařadit jako první bod v bloku třetích čtení. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Tam však už byl zařazen zákon o lobbingu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Výborný navrhuje, abychom bod 11, což je zákon, vrácený Senátem, o pedagogických pracovnících, zařadili zítra jako první bod po již pevně zařazených bodech.
Jedná se o už zde zmiňovanou senátní vratku a jsem přesvědčen o tom, že po půl roce, kdy tady tento zákon vrácený Senátem, kde Senát učinil pouze drobné, technické úpravy, po shodě a debatě s Ministerstvem školství, tak aby zákon skutečně byl v praxi uplatnitelný a nezpůsobil problémy technického rázu, nikoliv rázu věcného, takže je namístě, aby Sněmovna se tímto zákonem zabývala a dokončila celý legislativní proces. Tímto zákonem můžeme stvrdit to, že vzdělávání je pro nás skutečně prioritou. Jsme v absurdní situaci, kdy tady opoziční poslanci navrhují hlasování a dokončení celého legislativního procesu u návrhu zákona ministra této vlády Roberta Plagy. A dovolte mi říct, že pokud tento zákon vůlí vládní většiny hnutí ANO, ČSSD a KSČM hodíme pod stůl, tak se tím mimo jiné zbavujeme toho, na co musíme reagovat nebo na co bychom měli reagovat směrem ke školám a k českému školství, a to i v pocovidové době. Dneska se jasně ukazuje, jak důležití jsou speciální pedagogové, školní psychologové. Nicméně to klíčové, co v tom zákoně také je a bylo to schváleno většinou této Poslanecké sněmovny včetně některých poslanců hnutí ANO, je fixace platu učitelů. Pokud to myslíme vážně, pokud to skutečně myslíme vážně a KDU-ČSL a koalice SPOLU to říká jednoznačně a máme to v programu, učitelé si musí být jisti tím, že je stát nenechá někde na chvostu. Ano, platy učitelů se v posledních letech výrazně zvýšily, ale jde o to, aby učitelé měli jistotu, že tomu tak bude i do budoucna, aby se platy učitelů tady nestaly předmětem rozpočtového handlu, tak jak se občas děje. Jedině tak budou schopni ředitelé naplňovat vize, s kterými školu budují, a teď to máme v rukou. Pokud tuto vratku hodíte pod stůl, v čele s touto vládou tak házíte pod stůl práci, která trvala tři roky. Podílelo se na ní Ministerstvo školství vaší vlády. Je to, znovu opakuji, návrh této vlády a ministra Plagy. Pokud to jako prioritu skutečně vnímáte, potom tedy je potřeba jedním hlasováním stvrdit to, co už tato Sněmovna jednou schválila. Já si dovolím navrhnout, protože vím, že tady už zazněl jeden návrh, tuším na dnešek, a vidím, že tady není pan ministr Plaga přítomen, tak si, pane předsedo, dovolím bod číslo 11, sněmovní tisk 503 vrácený Senátem, navrhnout zařadit pevně jako první bod po pevně zařazených bodech zítra odpoledne, jestli si rozumíme.
Tak, to byl pro tuto chvíli poslední přihlášený. Pardon, zpět, grémium... Nikoho nevidím, že by protestoval. Gremiální návrh byl přijat. Takže nejprve zařazení.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jedná se o významný zákon, který byl dlouho diskutován, a to jak v přípravné fázi, tak v Poslanecké sněmovně, tak nakonec i v Senátu. Pro získání tohoto oprávnění, v uvozovkách podnikatelského oprávnění, bude třeba splnit zákonem dané podmínky. Musím říct, že proběhla opravdu velká diskuse za účasti odborníků z Ministerstva průmyslu, všech zájmových uskupení, a ta ve finále mimo jiné vedla i k pozměňovacímu návrhu pana předsedy Senátu Vystrčila, který navrhl úpravy v části zákona týkající se ochrany spotřebitele.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Čili tady by měla být nějaká záruka, aspoň doufáme, že nebudou používány k výrobě bioplynů zdroje, které by mohly třeba sloužit k výrobě potravin, aby tady byla ta náhrada. My žijeme sice v bohaté části světa, nemusíme na to až tak dalece hledět, ale měli bychom to zohledňovat i v naší politice, dotační politice, podpory politice. Byla debata, která se objevovala, a je to součástí těch materiálů: umísťování těchto staveb v krajině. Hovořilo se o tom, že by se neměly povolovat zábory velkých ploch. Bohužel už se stalo, už ty solární zdroje, které jsou na plochu náchylné, jsou umístěny v krajině, ale dneska se už objevují tendence dávat solární panely vertikálně, a ne horizontálně a mezi nimi je možno pěstovat. Dokonce ty pokusy na jižní Moravě jsou, kdy se začíná projevovat budování těchto solárních zdrojů třeba ve vinohradech. Je to druhý zdroj, který by se dal uvažovat jako možný perspektivní.
Tak já bych vás požádal o klid.
Z druhé strany se objevuje čím dál větší odpor společnosti právě pro podporu těchto zdrojů. To tady absolutně chybí a my to bereme a automaticky se vymlouváme na Evropskou unii. To je to, co já považuji za velký problém, který tady ze Senátu, ale bohužel i ze Sněmovny přišel. Před týdnem se mě dotazovali novináři, co říkám na to, že elektřina zdraží o jednu pětinu, a jak se na to jako politická strana díváme. Slyšel jsem i vyjádření ostatních kolegů z politických stran a nikomu to nebylo přijatelné. Nikdo nejásal a neříkal: Je to přesně to, co jsme chtěli. Návrh, který je v Senátu a který bohužel je i ve sněmovní verzi na podporu IRR pro bioplynky, považuje KSČM za velký problém v rámci možného dalšího, ale nyní už plynového tunelu, který by mohl do budoucna být možná ještě větším problémem než solární tunel. Bioplyn má svá rizika, protože souvisí s nedostatkem surovin, souvisí s tím, že může tady nastat velký problém v překupování a získávání surovin k výrobě bioplynu. Bohužel se ukazuje, že většina dřeva je vyvážena, aniž by tady byla zpracována.
Pane poslanče, máte slovo.
Již v minulém volebním období jsme tohle řešili a já jsem byl rád, že prošel náš návrh a toto bylo České televizi a Českému rozhlasu umožněno. Jsem rád, že i paní ministryně financí vyjádřila neutrální stanovisko, že to striktně neodmítla. Vím, že tam byly problémy.
Paní ministryně? Pane senátore? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny. Zase vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Pane ministře, máte slovo.
Budu velmi stručný. Ten byl odeslán do Senátu. Tato novela přitom dosud nenabyla účinnosti, stát by se tak mělo v listopadu tohoto roku. Senát proto přijal vlastní pozměňovací návrh, který usiluje o totéž, tedy o zrušení novely zákona o myslivosti, ale činí tak nicméně formálně správnou legislativní formou. Takže já bych chtěl požádat plénum Poslanecké sněmovny o přijetí tohoto zákona ve znění vráceném Senátem.
Máte slovo, pane senátore.
Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen zejména z toho důvodu, že bylo podle Senátu žádoucí odstranit některé problémy, které by mohly v praxi vzniknout právě v důsledku přijetí některých poslaneckých pozměňovacích návrhů. Zároveň bylo Senátem přijato doprovodné usnesení, v němž žádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby v zájmu širokého spektra pacientů tento zákon projednala ještě v tomto volebním období. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona může v mnoha ohledech přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců.
Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Alena Dernerová.
Děkuji, pane předsedající. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se snažili toto opravit. Děkuji. A chtěla bych poděkovat těm, kteří hlasovali u konopí pro senátní návrh.
Děkuji, paní senátorko, a ještě než otevřu rozpravu, tak se musím zeptat paní zpravodajky garančního výboru, což byla paní poslankyně Věra Adámková, jestli si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu.
Dobrý den. Děkuji za slovo a taky děkuji Senátu za ty opravy, protože byly opravdu velmi zapotřebí. Také si uvědomujeme, že je tady nemalá skupina pacientů, pacientských organizací, kteří čekají na schválení. A naší povinností je hlídat, aby skutečně lidé dostávali, když dražší nová léčiva, tak lepší. Takže se říká, že tato novela má zjednodušit získávání úhrady pro léky na vzácná onemocnění. Takže kde je slibovaná transparence? To je první věc. A k tomuhle prvnímu bodu - samozřejmě podporujeme dostupnost inovativní léčby pro pacienty se vzácnými onemocněními, to samozřejmě chceme, ale taky chceme, aby legislativa stejně platila pro všechny a aby každý lék prošel tím procesem hodnocení účinnosti férově. Tam v rámci původního návrhu hrozila likvidace. My jsme tady za Piráty a Starosty už při projednávání ve Sněmovně chtěli to opravit. Zase, bohužel, Sněmovna tu opravu odmítla. Teď Senát vrací takové řešení, které umožňuje získat čas. Alespoň centra duševního zdraví získají čas na svou proměnu, ale je to proměna nucená a zase není jisté, že to bude fungovat dobře. Možná jenom taková odbočka - co jsou to centra duševního zdraví? Ten, jak se dnes říká správně, multidisciplinární přístup nese skvělé výsledky a taky hodně snižuje počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci. Mohlo by to bohužel narušit celkové dnešní fungování center duševního zdraví v praxi. Novela vlastně tlačí ta centra do toho, aby měla pouze jednoho zřizovatele, a hrozí, že to poškodí ve finále lidi s duševním onemocněním.
Hlasováním o návrhu pana poslance Výborného jsme se vypořádali se všemi návrhy, které k pořadu schůze zazněly. Kdo je proti? Návrh byl přijat. K hlasování?
Dobrý den, dámy a pánové. U hlasování číslo 29 jsem byl pro, ale na sjetině mám "zdržuji se".
Další, prosím. Budeme tedy postupovat dle schváleného pořadu schůze a já předám řízení schůze.
Budeme pokračovat podle pořadu schůze. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájíme dnešní první bod.
Dámy a pánové, dovolte, abych velmi stručně uvedla Senátem vrácený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony. Cílem zmíněných evropských předpisů je posílit stávající regulatorní rámec a vytvořit podmínky pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že se jedná o implementační zákon, kde Evropská komise již počátkem února letošního roku zahájila řízení o porušení závazků členského státu přijetím nenotifikačního formálního upozornění k transpozici směrnice o kapitálových požadavcích. Proto je naprosto nezbytné dokončit legislativní proces, abychom se vyhnuli žalobě ze strany Evropské komise a souvisejícím finančním sankcím. S navrhovanou změnou se Ministerstvo financí po věcné stránce důkladně seznámilo a moje stanovisko je neutrální.
Děkuji paní vicepremiérce a požádám pana senátora Zdeňka Nytru, aby se ujal slova a řekl nám něco o stanovisku Senátu. Prosím, pane senátore.
Řešení přijaté Senátem způsobí v podstatě trvalé a věcně správné řešení daňového režimu eurobondu. Jedná se tedy o udržení atraktivity tohoto finančního nástroje a zachování konkurenceschopnosti. Proto vás všechny chci požádat o schválení senátní verze, protože žádný jiný pozměňovací návrh tam Senát nepřidal. Děkuji.
Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je v tom případě zájem o závěrečná slova? Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
To znamená, že jedna autorita říká, že to je špatně.
Není tomu tak. Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

V první řadě jde o navýšení limitu pro THC v technickém konopí. Touto diskusí už jsme si jednou prošli, takže věřím, že se Sněmovna opět rozhodne správně a na senátní argumentaci nedá.

jejich cena se odvozuje od toho, jak velkou místnost potřebujete certifikovat, tak to prostě zbytečně zvedá cenu léčebného konopí.

Děkuji panu poslanci Vymazalovi. Kdo dál do rozpravy? Paní senátorka Dernerová. Máte slovo, paní senátorko.
Řekl mi, že není problém obejít poslance, aby znovu hlasovali pro původní verzi, a ne pro verzi senátní. Za mě říkám, že toto je velmi špatně. Takhle se zákony prostě nedají dělat. Musím říci, že jsem ochotna se bavit o věcech, ale musí projít standardní cestou. Ještě když mi tento člověk řekne, že to je byznys, ale pro koho to bude byznys? Myslím, že toto je naprosto lucidní návrh pro vás všechny.
Prosím, máte slovo.
Takže myslím, že to není pravda, ať už ten člověk v Senátu říkal co říkal.
Ještě někdo do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní senátorka? Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám.
Emisní povolenky je problém, který v rámci tohoto zákona není řešen. Tady se odvoláváme na budoucnost.
Ještě než přeruším schůzi, tak bych jenom rád důraznil, že tady leží těch dva tisíce korun.
Pan poslanec dostal náhradní kartu. Teď se tedy dostáváme k mému návrhu, abychom body 33 a 34, tisky 565 a 566, zákon o lobbingu a související, zařadili po těch třetích čteních, která jsme si před chvílí schválili v rámci gremiálního návrhu. Je to tedy po bodu 22 v rámci bloku třetích čtení. Takže nejdřív zařazení nového bodu. Kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh přijat nebyl. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan předseda Michálek dále navrhl, abychom novelu zákona o střetu zájmů, tisk 956, třetí čtení, tedy bod 37, zařadili v pátek jako první bod. Tento návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan předseda Válek navrhuje zařazení nového bodu s názvem Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci. Kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Dále jsou zde návrhy paní poslankyně Hyťhové. Ta za prvé navrhuje zařazení nového bodu Zrušení nošení roušek ve školách. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu?
Toto není záležitost, ve které bychom měli hrát na stranické kartičky, protože jsou tady ohroženy peníze všech daňových poplatníků, jsou tady ohroženy peníze, které může Česká republika dostat z Evropské unie, a že bychom měli hodit stranou nějakou loajalitu z hlediska vytváření budoucích koalic.
Jsou to všechno informace vlády, které jsme zařadili na jednotlivé schůze.
S přednostním právem se přihlásil pan předseda Válek.
Děkuji, pane předsedající. Přehled těch opatření, a jestli tedy je nějaká naděje, že je soud nezruší, by byl určitě užitečný. Třetí důvod je zcela praktický. A s tím souvisí čtvrtá věc. Pandemii nevyhlašuje stát, pandemii vyhlašuje WHO. Proto navrhuji tedy ještě jednou zařazení nového bodu buď na pátek jako první bod, nebo na devátou hodinu, na desátou, nebo na jedenáctou - zpráva ministra zdravotnictví o této situaci a o těchto věcech, na které jsem se ptal.
Druhá věc, o které se nejvíc diskutuje, je, že jsme nastavili povinnost k tomu, aby ten, kdo dodává energii, musel oznámit zákazníkovi, že mu mění cenu. Nebylo a není možné, aby jediný způsob, jak mohu oznámit změnu ceny, byly webové stránky.